Tento poradce má být současně i tajemníkem bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém a tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra, potažmo vlády.
Pak je poslední kamínek v té skládance, a to je, jak se pacient dozví o tom, jaký je termín. Proč? Ale chtěl bych k tomu nějak dospět. Je iluze si myslet - a to ale se nedomnívám, že by si kdokoliv tady v této Sněmovně myslel anebo že by si to, vaším prostřednictvím, myslel můj ctěný kolega pan poslanec Farhan, protože je lékař a ví, že je to blbost - tak je iluze si myslet, že stejné termíny by mohly být na všech přístrojích úplně totožné. To je nesmysl. Vždycky tam, kde bude větší koncentrace přístrojů, mohou být termíny kratší u ambulantních pacientů. Bavíme se o této definované skupině ambulantních pacientů. Takže já naprosto souhlasím s tím, že tu situaci musíme nějakým způsobem výrazně zlepšit. Ministerstvo musí mít přesné informace a na tom jsem začal pracovat. Plně akceptuji doporučení odborné společnosti, což bohužel moji kolegové předchůdci neudělali, ale chápu, že měli jiné starosti a že toto je zas tak netrápilo, byla těžká doba, byly různé jiné důležitější věci. Musíme začít velmi intenzivně pracovat ve spolupráci s pojišťovnou, s provozovateli, s kraji na tom, aby byla možnost pro pacienty se řekněme na ty termíny objednávat, pokud to jde, centrálně, a tady vidím jako prioritní magnetickou rezonanci. Bez personálu, kvalitního personálu, nelze ty metody provádět, a my máme kvalitní personál. Většinou se jedná o špatná manažerská rozhodnutí, ne o chyby lékařů, ne o chyby našich zdravotníků, a rozhodně za to nemohou naši pacienti. Jsou to většinou manažerská rozhodnutí. Děkuji, vaším prostřednictvím, panu poslanci Farhanovi, že mně dal možnost takto odpovědět a informovat, a děkuji, že toto téma zdvihl, protože opravdu jedná se o téma, které si myslím trápí řadu občanů České republiky a mě trápí dvojnásob jako ministra a jako radiologa.
Teď jsem dostala krásnou zprávu, každý máme své fanoušky. Tak mi napsal - nebudu pána jmenovat, aby zase nedocházelo k nějaké dehonestaci: "Dobrý den. Termín mám v březnu a v dubnu.
Děkuji.
Ano, takže budeme hlasovat o námitce. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? A my tedy zopakujeme hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh na zkrácení lhůt? Kdo je proti?
Na tři bude možné být reagováno, pokud na ně dojde řada. Tak já bych jenom chtěla požádat paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, paní Pekarovou Adamovou, zda by prosím mohla vyzvat ministry, apelovat na vládu, aby chodili na interpelace. Děkuji vám.
Abychom tuto diskusi posunuli dál. Je možné, že se shodneme, že to udělají pojišťovny.
Děkuji panu ministrovi a mám zde dvě elektronické přihlášky k faktické poznámce a pak z místa se hlásí pan poslanec Síla, takže nejprve pan poslanec Mašek.
Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já také velmi děkuju za odpovědi na tu písemnou interpelaci. Panu ministrovi u nás pan Farhan se jasně vyjádřil. Já tedy zastávám názor, že pan ministr už je nějakou dobu ve funkci.
Děkuji moc za dodržení času. Nyní z místa se hlásí pan poslanec Síla. Teď přišla přihláška pana poslance Farhana, také ruší. Takže už nevidím nikoho přihlášeného. Pokud se již nikdo nehlásí do obecné rozpravy - nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a táži se nyní pana poslance Kamala Farhana, jestli navrhuje nějaké usnesení? Takže tímto končím projednávání této písemné interpelace. Dalším bodem je interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci Plytké a drahé vládní komunikace.
Děkuji za slovo. Vnímám z pohledu opozičního poslance jako velmi drahou a zbytečnou kampaň Deštník proti drahotě. Od té doby se stala ještě jedna nová věc, a to jsou ty ony všemožné billboardy, plakáty a podobné záležitosti, kde vláda v takové podlinkové barvě koalice SPOLU hodnotí své úspěchy, co vše se jí podařilo, čeho všeho dosáhla. V té interpelaci jsem se také ptal na onen slavný billboard, plakát s ruským prezidentem Putinem v tom pytli na mrtvoly na budově Ministerstva vnitra. Ptal jsem se také na to, kdo to zaplatil a kolik stála ostraha této věci.
Dále budu citovat z důvodové zprávy - já tady upozorňuji, že tady bude několik citací z té důvodové zprávy, možná jste to všichni nečetli, tak abyste pak chápali ty moje připomínky. K tomu tedy nemám připomínku, to je asi správné rozhodnutí, že bychom se měli na nějakou kritickou situaci připravovat dopředu. Pak je tam zmíněno, že mimo jiné půjde o údaje, to už je zajímavější, "o zdravotním stavu, vzdělání, dosažené kvalifikaci a zvláštních dovednostech subjektů údajů". A teď moje připomínky. "Občané, kteří mají brannou povinnost, by mohli požádat o předurčení pro doplnění ozbrojených sil a na to navazující povinnost vykonat cvičení na základě mimořádných opatření vlády mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav na základě rizik ohrožení státu." Je to celkem složitá definice a otázka potom zní, jaká je definice těchto rizik a zdali za ně bude odpovědna vláda svým vyhlášením ad hoc, tedy jenom na základě jejího uvážení. "Mimořádné opatření vlády se předpokládá vydat za zhoršující se bezpečnostní situace, která nedosahuje intenzity ohrožení státu nebo válečného stavu, avšak je nutno zvýšit intenzitu přípravy státu a jeho občanů na tyto stavy." Opět se ptám: Jaké množství potenciálních odvedenců a záložníků si požádá o toto předurčení, a to zejména z pohledu každoročního ukončení branné povinnosti u desetitisíců záložníků, kteří kdysi v minulosti prodělali nějakou formu vojenského výcviku, dosažením 60 let jejich věku? "Pokud dobrovolně nepřevezme výkon branné povinnosti dostatečné množství občanů" - ptám se, jaké to má být množství? - "nedojde tak k tvorbě zálohy a navýšení potřebného počtu připravených vojáků v záloze pro doplnění ozbrojených sil České republiky za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu." Bude tedy vojenská povinná služba, kterou zatím odmítá? Dále mě zajímá, na základě jakých informací vláda usoudila, že institut předurčení vyhoví dostatečně současným potřebám Armády České republiky. Problémem je vágnost této definice podmínky operačního nasazení našich vojáků. Toto může odradit mnoho potenciálních zájemců, kteří by byli ochotni hájit svůj domov a své rodiny v rámci teritoriální ochrany svého území, pokud by toto bylo realizováno. Vzpomeňme na dopad rakety na polské území.
Všichni, kdo jsme zde, a věříme, že i široká veřejnost, si uvědomujeme důležitost naší bezpečnosti a udržení suverenity naší země a k tomu by mohl sloužit nástroj k zajištění stabilního financování obrany v odpovídající výši. Děkuji za pozornost a věřím v podporu celé Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Otevírám obecnou rozpravu. Tak, jsme v obecné rozpravě. Jako první je přihlášen pan poslanec Vích.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré popoledne. Je to legislativně velmi nestandardní. Podle mého názoru by bohatě stačilo, kdyby v tomto duchu rozpočet navrhovala vláda a pak se snažila o jeho prosazení v Poslanecké sněmovně, vysvětlovala, apelovala na poslance a tak podobně. Armáda je musí prostě také být schopná pojmout. Zároveň by mělo být řečeno, kde na to Česká republika vezme. I když je to dlouhodobý závazek našeho členství v NATO, prakticky nebyl naplňován celé roky a deficity státních rozpočtů a rostoucí státní dluh hovoří jasně proti. Naopak jsou silné důvody pomoci hlavně našim občanům, kterým se propadá životní úroveň, hrozí pády firem, a tedy růst nezaměstnanosti, a to již začalo, a v této situaci utrácet na obranu tolik, že to Armáda České republiky ani nestihne smysluplně a včas proinvestovat, to je podle mého názoru plýtvání penězi daňových poplatníků. Armáda by měla dostávat tolik, na kolik má připravené a dlouhodobě vysoutěžené strategické a významné akviziční projekty, provádět průběžné modernizace, a nikoliv přednostně nakupovat výzbroj ze zahraničí, pokud je to možné pořídit u nás. K tomuto návrhu zákona mám další námitku, a sice že to podle mně je pokus o nepřímou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť je snaha obejít rozhodovací legislativní pravomoc Poslanecké sněmovny v otázce každoročního projednávání návrhu státního rozpočtu, tedy aby nebylo možné celkový rozpočet na obranu snížit pod 2 % HDP. Jestli se tak v realitě může stát, to je podle mě právně diskutabilní. Navíc u tohoto návrhu zákona vůbec neproběhlo podle mých informací standardní mezirezortní připomínkové řízení, což se mi zdá také, že je chybou.
Ještě poprosím, než začnete, aby se zase kolegyně, kolegové utišili. Teď se obracím na levou část našeho sálu. Kolegyně, kolegové, prosím. Děkuji, prosím o ztišení. Děkuji.
Předem bych chtěl říci, že hnutí ANO podporuje snahu Ministerstva obrany přispět k dodržování aliančního závazku a dosáhnout stability v plánování a efektivním řízení výdajů na obranu, které souvisí zejména s akvizičním procesem. K návrhu zákona v podobě, jaký je dnes předkládán, ale zazněly připomínky, které bych zde rád uvedl. Jedná se především o vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad má za to, že návrh zákona představuje pouze nevymahatelný politický závazek, neboť nijak nezaručuje, že výdaje na obranu budou rozpočtovány v souladu s doporučením NATO. I v případném přijetí zákona bude záležet na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, zda návrh rozpočtu na následující rok přijme, nebo nepřijme v souladu s navrhovaným usnesením. Pokud na straně vlády a Poslanecké sněmovny bude politická vůle pokračovat v trendu růstu výdajů na obranu, může jej prosadit i za stávajících podmínek. Dále uvádí, že i bez navrhované zákonné úpravy vykazuje výdajová strana kapitoly Ministerstva obrany v poslední době meziroční nárůst. Nejvyšší kontrolní úřad se proto domnívá, že z právního hlediska je navržená úprava nadbytečná. Za zmínku také stojí připomínka, že žádná z ostatních kapitol státního rozpočtu nemá zákonem zaručenou výši výdajů v rozpočtovém roce. Není rovněž zřejmé, jak bude tento zvýšený výdaj kompenzován v rámci státního rozpočtu, zejména s ohledem na zajištění udržitelných veřejných financí.
Tady jenom bych ho chtěla ubezpečit, že tu informovanost nemusíme to dělat absolutně u všech, je to pouze možnost, kterou můžeme využít a nemusíme ji využívat. Děje se to už dnes zcela běžně u jiných úřadů, bude to možné uplatňovat i v tomto případě. Tady bych chtěla říct, že Sněmovna může mimořádné opatření vlády, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, zrušit do 30 dnů ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, a před uplynutím této lhůty nelze vojáka v záloze povolat k výkonu vojenského cvičení, takže nemusíte mít žádnou obavu, že by někdo byl k něčemu nucen. Zatažení do války na Ukrajině. Nikdo nezatahuje Českou republiku ani její občany do války na Ukrajině, ba naopak. Přece byste si nepřáli, aby se Česká republika dostala do podobné pozice jako za doby Československa, kdy vlastně nebylo možné mít vůbec ani některé informace, které by možná pomohly a vrátily tehdy to rozhodnutí, mluvím o rozhodnutí, ať už tedy způsobené mnichovským diktátem, nebo potom ty následné kroky. Takže tady opravdu já velmi důrazně odmítám to, že bychom změnou legislativy, komplexní změnou legislativy zatahovali Českou republiku a její občany do války na Ukrajině. Kolega Rozvoral měl i konkrétní otázku, která se týkala zkrácení povolávacího rozkazu na tři dny. Zmiňoval to tady, že to je tedy velká změna. Tak to bych chtěla ubezpečit pana kolegu Rozvorala, že to platí pouze pro aktivní zálohy v krizových situacích a pro vojáka v záloze, nikoliv v aktivní záloze. To pak platí pouze v případě, pokud by s tím souhlasil, a pouze na území České republiky. Když například vy jste to nezmínili, ale může ten dotaz někde padnout, jestli třeba budeme mít i zájem o legální držitele zbraní - samozřejmě. Takže ještě jednou, kolegyně, kolegové, já vám moc děkuju za tu konstruktivní debatu.
Chtěl bych vás upozornit, že vy těmito výstupy velmi hrubě přispíváte k rozdělení české společnosti, a ty plody budeme sklízet všichni. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času a s přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala. Prosím.
Děkuji. Jak byste to definoval vy, jak jsme daleko od té války? Jak jsme daleko od té války? Tak co si ti lidi mají myslet? Tak pojďme o tom diskutovat.
Já vám přeji hezké poledne, my jsme se vystřídali v řízení schůze. Budeme pokračovat. Máme tady dvě faktické, tři faktické poznámky, čtyři, tak to se rozjíždí. První s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vích.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To, že jsme ve válce, pane Horáku, to tady říkal váš pan premiér, i paní ministryně Černochová, i pan ministr Lipavský.
Paní poslankyně Peštová s další faktickou poznámkou.
Takže je to metafora, nehádejme se tady, žádná válka není, byť jedna i druhá část o válce hovoří.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
Ač nejsem v této oblasti odborníkem, vyjádřím zde svůj občanský názor. Rád bych se zde také pozastavil nad nově zřizovanou pozicí poradce pro národní bezpečnost. Dle vládního návrhu by tento poradce měl zároveň být i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tolik citace. Jedná se tedy o klíčovou pozici v oblasti obrany s velmi širokým polem působnosti. Mám k tomu dvě poznámky. Za prvé, návrh obsahuje formulaci, že nového poradce jmenuje a odvolává vláda. Domnívám se, že tak silnou pozici by neměla jmenovat a odvolávat pouze vláda. Vybrat jméno by mělo být možné po širší dohodě, tedy zde na půdě Poslanecké sněmovny. Za druhé, v popisu této pozice není vůbec žádná zmínka o bezpečnostní prověrce. Ani v jiných zdrojích jsem nenašel informace o tom, že by člověk zastávající funkci poradce pro národní bezpečnost měl nějaký stupeň bezpečnostní prověrky mít. No, a neuběhly ani dva týdny od druhého kola prezidentských voleb a máme zde na půdě Poslanecké sněmovny návrh, vládní návrh, kterým se vláda snaží usnadnit a urychlit mobilizaci. To se tedy dějí věci. Kdo tedy straší? Bylo to snad hnutí SPD a náš prezidentský kandidát? Navíc tento vládní návrh je předkládaný tak, abychom ho schválili už v prvním čtení, tedy bez řádné diskuse zde v jednacím sále, bez široké parlamentní diskuse ve výborech, s čímž opravdu nemohu souhlasit.
Do obecné rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Není tomu tak. Poprosím o závěrečná slova. Má zájem o závěrečné slovo paní ministryně? Ano.
Já se to pokusím brát postupně.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se na zájem o závěrečná slova?
Jenom velmi stručně, nechci okrádat kolegy o oběd. Opravdu aktuálně na našem rezortu připravujeme největší akvizice v historii České republiky. Válka na Ukrajině potvrdila, že abychom byli připraveni na současné i budoucí konflikty, je urychlená modernizace armády naprosto nezbytná a už ji nelze dál odkládat. Tady možná ještě bych zmínila to, co tady tuším říkal pan poslanec Vích, nebo nevím, jestli to byl pan poslanec Vích nebo pan poslanec Růžička...
Paní ministryně, já vás přeruším - prosím, kolegyně, kolegové, opravdu dneska nějak rušíte více než jindy. Zbývá pár posledních minut, než doprojednáme tento bod, a pak bude jistě spousta času během oběda na vaše hovory. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh rovněž rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty ze strany zpravodaje o 30 dnů na 30 dnů na projednání mezi prvním a druhým čtením. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Dávám námitku k hlasování.
Pane poslanče, nezaznamenal jsem vaše klepání.
Nesmí být příliš snadno odvolatelný, ne tedy, aby ho odvolávala vláda, ale Sněmovna na návrh vlády, a optimálně etablován spolupodpisem prezidenta. To by bylo tedy asi všechno, co bych na začátek chtěl tady k tomu říct, ty připomínky, a děkuji za pozornost.
S přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Schillerová.
Veto zdůvodňuji tím, že po poradě v rámci klubu hnutí ANO s našimi experty konstatuji, že se jedná o poměrně velký zásah do obranné legislativy. To je z hlediska formálního.
Zaznamenávám veto k tomuto zákonu na základě požadavků dvou klubů. Prosím, další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Bělica. Další přihlášený je pan poslanec Zlínský.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Budeme, povedeme ji na výborech. Rozhodně se chci důrazně ohradit proti tomu, co vlastně říkali skoro všichni kolegové z SPD, že tyto normy nějakým způsobem zapojují Českou republiku do válečného konfliktu. Není to tak a jediný, kdo chtěl Českou republiku zapojit do válečného konfliktu, byl pan poslanec SPD Kobza, který chtěl vyslat české vojáky na Ukrajinu. Vzpomeňte si tady na to, bylo to řečeno tady na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání mandátu našich vojáků do zahraničí. Na rozdíl od vás, který jste dlouhé roky členem ODS byl, takže určitě i víte, že se ty informace dají ověřit, a poprosila bych, abychom tady neříkali něco, co není pravda. Určitě si přečtu a seznámím se i s tím, co mně předal za dokumenty. Tady můžu třeba zmínit i přípravu občanů k obraně státu, která by se také dala do nějakého systému zařadit. K tomu, co tady zaznělo od pana kolegy poslance Ryby. Zřídit poradce podle zákona smysl dává, protože tam budou jasné kompetence a oprávnění v rámci Úřadu vlády, a to posílení role v zákoně je takové, aby měl samozřejmě tento člověk i potřebnou váhu. Dovolte mi to odcitovat, je to váš volební program z roku 2018: "Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly. Posílíme spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni." K tomu, co tady říkal pan kolega Koten, že chybí v České republice šest krajských vojenských velitelství v regionech, v šesti regionech že chybí krajská vojenská velitelství.
Zde bude pravděpodobně nastavena jiná výběrovost, protože mnoho mladých lidí, kterých se tato povinnost bude týkat, nebude pro výcvik vhodná z důvodu svých fyzických a psychických předpokladů, o motivaci a schopnosti snášet dlouhodobé strádání s ohrožením života ani nemluvě.
Děkuji a další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Rozvoral. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiku a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině.